Máte jednoho, v lepším případě dva znalce v republice, a on vám řekne, že odmítá tlumočnický úkon, protože se tam řeší nějaká technická věc. Tomu tlumočníkovi nikdo neutrhne hlavu, když on v tu chvíli řekne, já nevím, podívám se tady přes internet do nějakého slovníku, kterým jako profesionál, který se tím zabývá, mám na to kulaté razítko, což je pro mě i konkurenční výhoda, mimochodem i v komerční sféře, podívám se, abych to přeložil správně v jazyce, na který mám jinak glejt od státu, že jsem expertem a můžu z něj překládat. Samozřejmě je to extrémní případ, ale to je přesně to, čeho my se bojíme.
Nyní prosím pana poslance Vondráka s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Levová.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, já bych se tady přiklonil k názoru pana ministra. Já si myslím, když vás přivezou na pohotovost, tak ten lékař nemůže říct "já to prostě neznám" a musí nějakým způsobem se s tím vypořádat.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Levovou, připraví se pan poslanec Válek, poté pan poslanec Ferjenčík. Děkuji a prosím pana poslance Válka s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
A i když se po mně chce soudní znalecký posudek na mamografii, tak prostě řeknu: nezlobte se, já ho neudělám, já tomu nerozumím, ale je tady kolega, který to dělá, ať to udělá. A teď ten dotaz, proč jsem se vůbec chtěl přihlásit. To by mě strašně zajímalo.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Pokud ministerstvo potřebuje extra motivaci pro lidi, kteří tlumočí z nějakých velmi specifických jazyků či dialektů, tak ať se specializuje na tenhle problém a ten řeší, ale přece kvůli tomu nebudeme nutit tlumočníky z angličtiny, aby tlumočili technické překlady ve chvíli, kdy nerozumí technice. A tam je skutečně problém ve chvíli, kdy člověk v češtině dostatečně dobře nerozumí té problematice, tak asi nemůže potom z toho tlumočit. A ve chvíli, kdy to chceme po překladatelích z angličtiny, z němčiny, tak to je přece úplně absurdní kvůli nějakým jednotkám případů, které jaksi někdy můžou nastat. A ministerstvo by mělo především řešit, jak získat další tlumočníky v těchto specializovaných oblastech, místo toho, aby úplně na všechny tlumočníky dávalo úplně nesmyslnou povinnost dělat práci, na kterou z oprávněných důvodů nemusejí stačit.
Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky...
Mám ten pocit, že v této zemi pořád hrajeme na to, že někdo něco nemusí.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tu argumentaci on dává na to, že v případě vazby má nějaký časový limit, který musí vypršet, a musí tedy proběhnout ten vazební akt. Tam se bude jednat o tom, jste zadržen a vaše vazba se prodlužuje, protože.
Děkuji.
Návrh zákona přináší i další změny přesahující rámec uvedené směrnice. Nejvýznamnější z těchto změn je zavedení povinnosti provozovatelů některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavit plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze a pohybu plavidel. Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb RIS v České republice. K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. Lze shrnout, že Ministerstvo dopravy souhlasí se všemi pozměňovacími návrhy doporučenými v usnesení hospodářského výboru. Tyto pozměňovací návrhy zahrnují úpravu čerpání digitalizovaných fotografií a podpisů ze stávajících informačních systémů při vydávání průkazů způsobilosti; úpravu obětování věci ve společném nebezpečí; rozšíření působnosti Ministerstva dopravy a Státní plavební správy o činnosti týkající se prevence v oblasti bezpečnosti plavebního provozu; aktualizaci odkazu na unijní předpis; Děkuji za pozornost.
Pane ministře? Paní zpravodajko? Není tomu tak.
Za prvé tam byly návrhy legislativně technických úprav, které nezazněly, takže o nich hlasovat nebudeme. Za třetí pozměňovací návrh C. Za páté pozměňovací návrh D. A za šesté, nebo za páté návrh zákona jako celku.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 83, z přítomných 181 poslance pro 137, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme se jí tedy řídit a hlasovat jednotlivé návrhy.
Jedná se tam o opravu odkazu na unijní předpisy, prevenci v oblasti bezpečnosti plavebního provozu, nějaké legislativně technické opravy. A jde tam také o digitalizaci dat a odloženou účinnost.
Zahájil jsem hlasování číslo 84 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 84, ze 180 přítomných 148 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?
Další budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B paní poslankyně Matušovské. Tady jde o pověřenou osobu, podmínky provádění technických prohlídek.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Další pozměňovací návrh je pod číslem -
Odhlásil jsem vás všechny, požádám vás o novou registraci.
Další budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem C pana poslance Bauera. Převozní lodě se vyjímají z povinnosti mít vlastně sledovací zařízení. A hospodářský výbor doporučuje.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Hospodářský výbor doporučuje. Hospodářský výbor nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Ano a budeme hlasovat o návrhu jako celku.
Přednesu návrh usnesení. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Hlásí se prosím ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím.
Já musím reagovat. Já v tom skutečně nevidím problém. Budu trvat na svém původním návrhu.
Děkuji. Teď otevírám podrobnou rozpravu. A slovo má pan navrhovatel, aby nás seznámil s návrhem usnesení.
Takže já ještě jednou zopakuji to usnesení, se kterým jsem vás seznámil už v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Prosím máte slovo.
To znamená nahradit slovo českou československou.
Prosím máte slovo.
Národ československý víme, že vlastně nikdy nebyl. Že to byl konstrukt. A jestliže slavíme 100 let samostatného státu a vzpomínáme na jednoho z mužů 28. října a zakladatele té měny, tak tam prostě v tomto kontextu patří slovo česká, nikoliv československá.
Je prosím další přihláška do podrobné rozpravy? Tedy podrobnou rozpravu končím. Je prosím souhlas s tímto postupem? Nebo někdo něco namítá? Ne, je souhlas, budeme tak postupovat. Jsme připraveni na hlasování. Takže nyní hlasujeme o protinávrhu pana poslance Čižinského. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Skopeček. Požaduje prosím někdo, aby ještě jednou byl přečten návrh usnesení? Ne, takže můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 173 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji pěkně. Kéž by bylo víc takových příležitostí, kdy bude absolutní shoda.
U stolku zpravodajů je pan poslanec Karel Rais jako navrhovatel a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Onderka.
Dovolte, abych využil toho, že jsme mezi body. To znamená, že pokud dostávám nový úkol, tak se to musím doučit."
Nelze dát slovo nikomu jinému než těm, co mají přednostní právo v této chvíli.
Toto je podstata tohoto návrhu.
Nyní otevírám rozpravu.
Má zájem, ale já vám ještě slovo neudělím. Vnitrozemská plavba skončila, máme jiný návrh zákona. Znovu požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je majetek České republiky, velmi důrazně vás žádám v předsálí. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dominik Feri a zpravodaj s přednostním právem. Podle jednacího řádu má tedy přednostní právo zpravodaj tohoto tisku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji.
Pojďme se s tím vypořádat, pojďme ten návrh konečně zamítnout.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jakub Michálek s faktickou poznámkou do rozpravy.
My jsme předložili nějaký možný pozměňovací návrh, který by to uvedl do souladu s aktuálním zněním a s doktrínou.
Dobrý den, dámy a pánové. Protože se domníváme, že v době, kdy rostou ceny nemovitostí, by stát měl přemýšlet o tom a moudře rozhodovat, jak pomoci zejména mladým lidem při zakládání rodin. Na druhou stranu v oblasti bydlení zatěžujeme kupující čtyřmi procenty daně z nabytí nemovitosti. Dnes mnoho mladých párů například právě z důvodu rostoucí ceny bytů odkládá založení rodiny, protože bydlení se jim cenově vzdaluje. Stát vlastně rodinám říká: Za to, že chceš sobě či svým potomkům pořídit bydlení, my ti zdaníme tento nákup. Dokonce z peněz, které jsi již jednou vydělal a zdanil. Protože se jedná de facto o druhé zdanění. Podpořili bychom tak občanskou odpovědnost a právě lidi, kteří pracují, snaží se být maximálně samostatní a snaží se zabezpečit budoucnost jak svoji, tak svých dětí. Protože jaký je vlastně výtěžek této daně pro státní rozpočet? Protože stát vybírá poplatek od našich občanů za to, že si na území naší země kupují nemovitost. A tím, že daň od roku 2016 platí ten, kdo si jde koupit nemovitost, tak ztratila podle mého názoru veškeré zbytky logiky. Důvody, abych to nezdržoval, proč zrušení navrhujeme, jsou tedy následující. Jedná se jednoznačně o dvojí zdanění. Mimochodem, zastánci této daně často protiargumentují DPH. Protože novostavby jsou přece osvobozeny, to řeší i návrh pana poslance Raise. V celé republice, nejen na území Prahy a středních Čech, ale na celém území České republiky cena nemovitostí rapidně roste. O dopadech na státní rozpočet jsem říkal, skutečně to není fatální. Pro stát minimální částka, ale pro toho zodpovědného člověka, jenž se snaží zabezpečit vlastní střechu nad hlavou, jsou to zbytečné výdaje navíc. Všechny tendence státu jsou regulace na straně poptávky bydlení. Nicméně potřeba bydlení se regulací poptávky nijak nesníží. Ten problém je na straně nabídky, takže tato daň skutečně nemá žádnou ekonomickou a regulační hodnotu pro ekonomiku našeho státu. Nájmy tedy výrazně porostou. Při koupi bytu totiž neinvestují do cizího. Investují do svého. A když je nejhůř pro ně finančně, mohou takovou nemovitost prodat. Takže bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší. Považujeme to za nejsprávnější.
Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Vondrák. Ne, je to jenom z minulosti faktická poznámka. Takže na řadě je v rozpravě pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.
Výhody tohoto pozměňovacího návrhu jsem již podrobně přednesl dříve. Tento návrh pouze prodlužuje splatnost daně z nabytí nemovitých věcí o tři měsíce. Návrh tak vychází vstříc všem občanům České republiky, kteří si hodlají pořídit vlastní nemovitost, a současně státu, kde pravděpodobně klesne počet nedoplatků od řádných daňových poplatníků.
Tentokrát opravdu velmi stručně. Jsou to potřebné změny zejména v souvisejících procesních předpisech. Pouze u kontroverzního paragrafu 127a - tady chápu, že vyvolal kontroverze - si zachováme neutrální stanovisko. Je to něco, na čem ten návrh určitě nestojí.
Děkuji. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Paní zpravodajko, máte slovo.
A zase takové malé změny to nejsou. Jsou to návrhy, které se týkají změny trestního řádu. Tam znovu zavádíme povinnost dvou znalců při soudní pitvě. A velmi oceňuji to neutrální stanovisko Ministerstva spravedlnosti. Takže to je návrh hlasovací procedury, včetně tedy stručného věcného uvedení.
Má někdo jiný návrh procedury, nebo případný návrh na změnu? Není tomu tak. Děkuji vám. Paní zpravodajko, prosím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tak to už je věcí jednotlivých poslanců, jak se zachovají k návrhu jako celku. Děkuji vám. Z přítomných 179, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji.
Bude zaznamenáno. Dalším bodem našeho programu je Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit při otevření rozpravy. Je tomu tak.